Je to politikum, to všichni víme. Že mají jasno média, to se dá nějak omluvit. Ale že má jasno policie? Ale že by mě to tedy uklidnilo, to vůbec. Ten mě šokoval ještě víc, měla jsem pocit, že se ve svém spisu neorientuje. Na otázky, které jsme mu kladli, nám často neuměl odpovědět a dorazil nás, když pak evidentně nemluvil pravdu. K jeho smůle jsme si to mohli velmi lehce ověřit. Tvrdil nám, že Andrej Babiš, ani Jaroslav Faltýnek, ani jejich právní zástupci neměli zájem nahlédnout do spisu. A dokonce toto tvrzení po mém opakovaném dotazu potvrdil: neměli zájem nahlédnout do spisu. Všichni členové mandátového a imunitního výboru si to mohli přečíst, protože tu komunikaci mezi vyšetřovatelem a právními zástupci měli položenou na stole. Nevím, proč lhal. I to je důvod, proč jsme ještě chtěli dále jednat a kromě pánů Babiše a Faltýnka jsme přivítali návrh SPD, když se rozhodli přizvat expolicistu Komárka. Opět jsme za to byli napadáni politicky i mediálně. Že prý nemáme zvát expolicistu, který je nepravomocně odsouzený. K tomu mám možná zdánlivě drobnou poznámku. Byl odsouzen za to, že něco prostě říct neměl. Ale dobře, pan Komárek nebyl zbaven mlčenlivosti a my jsme to plně respektovali. Ještě před posledním jednáním výboru oba pánové poslanci Babiš a Faltýnek jasně řekli, že budou hlasovat o svém vydání. Za mě chlapské gesto. Někteří z vás, kteří se tady tak bijete za spravedlnost, jste v roce 2014 odmítli vydat už tady zmiňovanou poslankyni Kailovou, která byla stíhána kvůli předražené zakázce. I tady bylo podezření, že někdo peníze ukradl. Tak proč tady děláte z lidí hlupáky? Proč manipulujete veřejným míněním podle toho, jak se vám to hodí? Proč osobně útočíte, a zle, když si jenom dovolím se nahlas zeptat, co by se stalo, kdyby se celá kauza vyšetřila za čtyři roky? Ano, vy, co tady teď sedíte. Podle mě to ukazuje jenom na neuvěřitelné pokrytectví a faleš! Své názory a pohledy na věc si nechám, stejně tak jako přesvědčení, že za sebe jsem kolegům nedoporučila hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, protože si opravdu nejsem jistá tím, že policejní šetření je dlážděno čistými úmysly a že by tady někdo opravdu hledal spravedlnost. A to, jak budete hlasovat vy ostatní, dámy a pánové, to už je věcí vašeho svědomí a budete se s tím muset vyrovnat vy sami.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, moje faktická poznámka bude mít několik částí. To, co tady říkala kolegyně Malá, bohužel překračuje to, že jednání mandátového a imunitního výboru je neveřejné. Potvrdila to i paní profesorka Válková, vaše autorita v rámci hnutí ANO.
Další faktická poznámka zde není, takže do všeobecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Oborná, po ní vystoupí paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako členka mandátového a imunitního výboru se musím vyjádřit k celé záležitosti vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, protože jsem v poslední době byla svědkem událostí, které považuji za šokující. A věřte mi, že bych nikomu z vás nepřála na vlastní kůži prožít podobnou zkušenost. Už o tom hovořila Táňa Malá, takže bych jen doplnila pár drobných, ale velmi zarážejících postřehů. Na Krajském ředitelství policie v Praze jsem strávila bezmála pět hodin. Posléze jsem velmi pečlivě vyslechla na mandátovém a imunitním výboru jak státního zástupce, tak vyšetřovatele Nevtípila, jehož vystoupení bylo mírně řečeno nepřesvědčivé. Kolegyně a kolegové, já opravdu nemusím být právník, abych na základě těchto skutečností došla k závěru, že v kauze Čapí hnízdo panuje nejen spousta nesrovnalostí a nejasností, ale hlavně chybí nezpochybnitelné důkazy. Nemohu proto vyloučit, že celá kauza Čapí hnízdo je politicky motivována. Na závěr mi dovolte, abych vám připomněla jeden důležitý fakt. Voliči ve volbách rozhodli o tom, že Andrej Babiš má jejich důvěru, a chtějí, aby byl dál v politice. Andrej Babiš od voličů získal nejsilnější mandát ze všech politiků. Můj názor, který se opírá o všechna tato fakta, a skutečnosti, které jsem zde vyjmenovala, zejména pak chybějící důkazy a celková nepřesvědčivost předložených materiálů je takový, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mají mít možnost vykonávat mandát, který získali právě od občanů této země.
Další přihlášenou do všeobecné rozpravy je paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Výborný.
Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, samozřejmě ten relativně pečlivě připravený a doufám i systematický projev musím zkrátit ze dvou důvodů. Řada argumentů a skutečností, faktů i domněnek zde již odezněla a navíc jsem byla vyzvána, abych v zájmu toho, abychom konečně uzavřeli tuto kauzu, svůj projev maximálně zkrátila. Jsem rovněž členkou mandátového a imunitního výboru. Na rozdíl od paní kolegyně Táni Malé, které je naprosto nepřípustným způsobem vyhrožováno na sociálních sítích a je osočována v médiích, jak všichni dobře víme, mně se takovýto zájem médií zatím vyhnul. To zde bylo, myslím, velmi zevrubně a pečlivě popsáno ve zpravodajské zprávě. Usnesení ještě uslyšíte. Jistě nebudete překvapeni. Všichni víme, jak to dopadne, již nyní a navíc dva hlavní aktéři sami žádají o vydání. ke kterým jsem měla na rozdíl od vás přístup.
A to je strašně důležitý signál i pro veřejnost. A ještě jedna poznámka. Práce třeba Ministerstva spravedlnosti, aby zapracovalo na tom, aby se to řízení zkrátilo.
Takže faktická poznámka pana poslance Stanjury. Máte slovo k faktické poznámce, pane předsedo.
Já myslím, že je cesta, jak snižovat množství podvodů v dotačních programech - rušit dotační programy. Ať už to jsou národní, nebo evropské. A to je ta správná cesta a tu mají v rukou politici. Nicméně praxe aspoň za minulé vlády byla často opačná. Vznikl nějaký problém a navržené řešení - vymyslím dotační titul. Ty peníze můžeme dát do rozpočtového určení daní, krajům, městům, ti hejtmani a jejich krajská zastupitelstva, starostové a jejich městská a obecní zastupitelstva si s tím poradí mnohem lépe než soubor nějakých chytrých, který posuzuje de facto stejné dotační žádosti a někoho vybere a někoho nevybere. Pokud ten prostor výrazně zúžíme, tak i těch případů možných dotačních podvodů bude v budoucnosti mnohem méně, než je dnes a než bylo v minulosti.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo. A 28 let říkám, co jste to vymysleli. Kdo nás ovládá díky dotacím? Řekněme si to rovnou. Je to Evropská unie, která k nám přišla a řekla nám: tady vám dáme na stůl tyhle peníze a vy nás za to budete poslouchat. A všichni jste jim skočili na špek. Měli jste možnost všichni to zrušit. Tak co jste udělali pro to, aby tato nepřehledná situace tady nebyla? Zkuste si podnikat. Podnikateli je přisouzeno to, aby využil každé situace, která mu je nabídnuta, která je dle zákonů a právních norem přesně daná.
Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, Piráti tu nevládli, takže Piráti nejsou zodpovědní za tento marast. Budou to muset rozhodnout voliči.
Pan poslanec Stanjura nyní s faktickou poznámkou a pan poslanec Hájek.
Taky přijímáme odpovědnost za naše vlády, ať už jsme tady my byli osobně, nebo ne. Programové období 2017 až 2013 připravila vláda sociální demokracie. Nešlo s tím dělat už vůbec nic. Ale pak vaše vláda čtyři roky tady chodila a neustále nám říkala: naší hlavní zásluhou je, že budeme čerpat evropské peníze, hrozilo nevyčerpání, my jsme zachránili... Používali to i v politickém boji. A já jsem říkal: ne, ne, ne, my jsme ho nepřijali v tom špatném znění jako vy. Každý den bez této nové EIA byl dobrý pro Českou republiku. Takže zkuste začít ve svých řadách. A zkuste říct svým ministrům, bývalým nebo současným, aby sem nechodili a neříkali: pokud to nepřijmeme, někdo nám zastaví dotace.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem dlouho přemýšlel, ke komu naše kolegy z Pirátů přirovnat, a po vystoupení Ferjenčíka, pana Ferjenčíka, kolegy, už mám jasno. Že to, co jste tady staletí dělali, je špatně! Musíme kolektivizovat! Musíme znárodnit! Tu vervu, tu energii. Ale na druhé straně tady chybí pokora. A já tady u některých z vás tu pokoru nevidím.
Děkuji panu poslanci Hájkovi.
Takže já tomu absolutně nerozumím. Lze si objednat trestní stíhání na zakázku. To je přece pro naši společnost devastující. Když si to přečte normální člověk, tak co si o tom bude myslet?
Děkuji za slovo. Já využiji svůj čas a využiji ho k faktické poznámce. I já jsem se mýlil. Ale to, co jsem dneska ještě neslyšel, a je to jeden z těch momentů - vzpomeňte si na druhý den ustavující schůze Sněmovny, když Sněmovna nebyla ustavena a od policie už tady ležela někde na recepci ta žádost. Velmi na mě zapůsobilo to, co jsem slyšel od kolegyně Táni Malé. Takže kolegyně a kolegové, ano, přiznávám se, já jsem se mýlil.
Než se vrátíme k písemně přihlášeným do všeobecné rozpravy, tak vás seznámím s dalšími omluvami z dnešního jednání. Dalším řečníkem je pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Rozvoral. Pane poslanče, máte slovo.
Jenom mi dovolte krátkou poznámku k tomu, co tady říkal kolega Chvojka. Ano, i pro mě, i pro nás je naprosto skandální to, co tady zaznělo z úst pana premiéra. Já myslím, že je potřeba, aby to tady jasně zaznělo, protože potom skutečně jsme za hranou právního státu, a myslím, že to je něco, co budeme velice těžko vysvětlovat veřejnosti. Protože ale čas kvapí a já bych rád, abychom mohli o této věci hlasovat, tak zkrátím své připravené vystoupení. Dovolím si jenom několik bodů, několik poznámek. Paní poslankyně Válková zde hovořila o procesních chybách vyšetřovatelů, o vadách, které tam jsou. V té době pan současný premiér Babiš nebyl politikem, dokonce veřejně tvrdil, že nikdy nebude politikem. Věnoval se svému podnikání, tak jako jeho rodina, nikdo mu v tom nebránil a nebrání. Je ovšem potřeba také říct, že na všechny je potřeba mít stejný metr, a že tedy zákony tehdy jako dnes měly platit pro všechny. Čili když si dovolím parafrázovat slova pana premiéra, použil jsem zdravý rozum, zhlédl jsem argumenty. Pečlivě jsem i já osobně prostudoval celý spis jako člen mandátového výboru a na základě prostudování tohoto spisu i zprávy, která tam byla poté přiložena, mohu s plným vědomím a čistým svědomím říci, že ta věc není v kolizi s výkonem mandátu, a jako člen výboru jsem hlasoval pro vydání obou dvou pánů poslanců. Opravdu, nepleťme si ty věci, nejsme tady v pozici vyšetřovatelů. A jenom malá noticka na závěr. Když tady pan poslanec Faltýnek tak košatě citoval pana kolegu Kalouska, tak já vás chci všechny ubezpečit, že já se skutečně nerozhoduji podle výroků pana kolegy Kalouska ani nikoho dalšího z vás, ale rozhoduji se podle svého vědomí a svědomí.
Na řadě je nyní pan poslanec Rozvoral.
Na úvod je třeba říct, že hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura - SPD od začátku propuknutí kauzy Čapí hnízdo prosazuje její řádné a objektivní prošetření. Jsem moc rád, že se zprostředkované informace díky voličům SPD změnily v tomto volebním období v informace přímé, a to prostřednictvím dvou zástupců SPD v mandátovém a imunitním výboru současné Sněmovny. Díky tomuto zastoupení jsme se mohli seznámit s žádostí o vydání a prostudovat si podrobně celý spis. Bylo pro nás také velice důležité to, že jsme si mohli poslechnout policejního vyšetřovatele, státního zástupce a oba poslance. Vím, že mandátový a imunitní výbor není v pozici vyšetřovatelského orgánu a že je v jeho gesci prozkoumat pouze to, zda se při jakémkoliv vydávání nejedná o zpolitizovanou kauzu. V případě kauzy Čapí hnízdo však existuje velké podezření o jejím zpolitizování, a to hlavně její načasování na dobu přesně před volbami a vyjádřeními některých osob nejen v mediálním prostoru.
A to je před zneužitím prostředků trestního práva k oslabení politického soupeře.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nezlobte se, ale ztrácím se v tom. Čekal bych alespoň minimální integritu. Ale pokud si čtu ze stenozáznamu ze 4. února 2014 vyjádření pana Vondráčka, kdy říká, že "my tu nejsme od toho, abychom nahrazovali činnosti orgánů činných v trestním řízení tím, že tady budeme rozhodovat, jestli vydáme, nebo nevydáme. Jestliže zde máme důvěru v nezávislou justici, jestliže zde máme důvěru v policii, fungující nezkorumpovanou policii, pak nechť se kolega očistí v rámci trestního řízení." A myslím si, že to bude pro něj větší satisfakce, než kdybychom teď rozhodli tak, že jenom posuneme tu dobu o čtyři roky." Kde je vaše integrita? Takhle vám zachutnala moc?
Děkuji, pane předsedající. Parafrázuji, ale obsah je stejný a můžete si ho zkontrolovat. V politice je moudré někdy své názory měnit.
Faktická poznámka pana poslance Blažka.
Děkuji, pane předsedající. Já si názor na zachování imunity zachovávám po celou dobu, protože jsem přesvědčen, že je potřeba si rozmyslet, jestli chceme ctít dělbu moci, anebo jestli ji nechceme. A pokud bude trvat dělba moci mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak ta imunita není žádná výhoda. A nebudu je tady citovat. Jestli chtějí nějakou diktaturu, kde bude jenom jeden rozhodovat o všech třech mocích, tak prosím. Nebo řekněte, že chcete něco jiného než parlamentní demokracii, která je základem naší české ústavnosti.
Prosím, pane předsedo.
Od toho merita věci jsme se dostali k tomu, jestli jsou evropské fondy škodlivé, nebo nejsou škodlivé. První věc. Ale pokud to řekne premiér této země, tak je to samozřejmě pro tuto společnost ničivé a devastující. Pokud opravdu toto je možné, tak kde je odpovědnost například ministra spravedlnosti? Protože přece nad tím vyšetřovatelem, kterého já vůbec neznám, tak přece ho prověřuje, nebo ho prověřovalo městské státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, tyto dvě důležité instituce. To je tedy, jak jsem četl v pondělí v jednom svém oblíbeném týdeníku, kompromitace, nebo kompromitování spravedlnosti a to je přece v demokratické společnosti nevhodné, nemožné, nechtěné. A opakuji, je to zničující! Tohle přece nemůže takhle fungovat. Premiér této země nemůže říct, že v České republice si lze objednat trestní stíhání. Za prvé bych se ho chtěl zeptat, nebo vyzvat, aby předložil zprávu o vývoji odškodnění za nesprávný úřední postup. Tedy za ta nezákonná trestní stíhání či obvinění, ke kterým bezesporu dochází v každém státě. Neboť je to právě vláda, která odpovídá za trestní politiku.
Já můžu tisíckrát nesouhlasit s tím, že je imunita, já tisíckrát mohu chtít její zrušení, ale dokud existuje, tak prostě mám povinnost to zvážit podle svého poslaneckého slibu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. - Potlesk z řad poslanců ČSSD." Tak, přátelé, tolik z mé strany, moje vystoupení.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji panu Jaroslavu Faltýnkovi za jeho vystoupení, budeme pokračovat. Máme před sebou čtyři faktické poznámky a potom tedy řádné přihlášky do rozpravy.
Děkuji a prosím, řiďme se tím všichni, nejenom někteří.
Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jdu jen v krátkosti reagovat ve své faktické poznámce na to, co zde zaznělo z úst pana poslance Faltýnka, když se dotýkal toho příběhu našeho kolegy pana docenta Bohuslava Svobody a jeho vydávání v minulém volebním období. A v tu chvíli by bylo dobré říct, že asi tehdy, když nešlo o vás, tak jste byl ten hrdina. Když jde najednou o vás, tak hodíte všechno do jednoho pytle a snažíte se to tak zašmodrchat, aby zcela odlišné případy vyzněly, že příběh jeden rovná se příběh druhý, protože to vyhovuje té vaší verzi.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Promiňte, že zdržuji, ale byl jsem tolikrát citován, že cítím povinnost vysvětlit svůj postoj. Všichni víme, že politická rozhodnutí jsou často rozhodnutí, kdy nevybíráme to ideální, ale kdy rozhodujeme mezi špatným a ještě horším. A to byl případ jak pana docenta Svobody, tak paní ministryně Parkanové, tak paní kolegyně Kailové, a proto jsem se jich tady tolik zastával a vždycky budu zastávat. To není případ Čapího hnízda. To nebylo politické rozhodnutí. Tam si prostě někdo přivlastnil 50 milionů, o kterých se policie domnívá, že bylo z peněz, které si přivlastňovat neměl. I v případě kolegů, kteří byli citováni, státní zástupce sám říká, že není pochyb o tom, že se ty osoby neobohatily. Tady prostě je podezření, že někdo ukradl 50 milionů, ty si jednoznačně vzal a ty použil pro své soukromé účely. Jestli to byl, nebo nebyl trestný čin, to může rozhodnout jenom nezávislý soud, ale my bychom tomu vyšetření bránit neměli. Tak mezi tou kriminalizací kolektivních politických rozhodnutí a soukromým obohacováním je ta hranice v mém svědomí, kterou budu držet dál, a jsem přesvědčen , že postoj je stále stejný.
Děkuji za slovo. Když jsem ji poslouchal, tak jsem rád, že na tom svém názoru tehdy nemusím dnes vůbec nic měnit. A už to říkali poslední dva předřečníci a já to zopakuji. A já jsem skutečně hlasoval zhruba v těch deseti případech, jak jste citoval v tom svém vystoupení, a pro mě to vodítko je velmi jednoduché, pro mě osobně. Pokud se ta žádost týká politického rozhodování, tak jsem proti. Mluvil o tom pan poslanec Birke ve svém vystoupení, mluvila o tom i paní poslankyně Němcová. A to je ten základní rozdíl. Podle mého názoru to nesouvisí s vaší politickou činností, pak mohu hlasovat pro vydání, což dneska udělám.
Děkuji a máme vystoupení ještě jedno.
Děkuji. Mně nevadí, že se na tom neshodneme, že to je, nebo není politická kauza.